Já se moc omlouvám.
Nemůžete současně podporovat daňové úlevy a současně říkat v jiném zákoně, že ty daňové úlevy jsou špatně. Mě by tedy zajímal postoj ministra životního prostředí. Pravděpodobně proti návrhu pana poslance Raise, ale fakt jsem to nekontroloval. Vy proti tomu v tomto materiálu bojujete. Je to dobře, nebo špatně? Dochází k výpadku spotřební daně, nebo nedochází?
Pokud nevidím nikoho z místa... vidím pana poslance Petra Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A přidám ještě jednu, abych ji připomněl. Když šel materiál do vlády, mělo ve svých materiálech zásadní nesouhlas, který pak ministr zemědělství na vládě změnil jako zásadní souhlas. Co přivedlo ministra zemědělství k tomu, že najednou změnil názor.
Děkuji panu poslanci Bendlovi za faktickou poznámku a faktická poznámka pana poslance Kalouska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.
Opět je to prosím reakce na pana poslance Bendla. Když pan ministr zjistil, že jeho ministerstvo tuto připomínku podalo, tak se tedy velmi zlobil. A samozřejmě jako ministr měl právo ji stáhnout, tak ji stáhl. Takže to byla nejenom připomínka Ministerstva zemědělství, kde ministr otočil, byla to nejenom připomínka Ministerstva financí, kde ministr otočil, ale byla to i zjevná veřejná lež ministra financí, když seznamoval Sněmovnu i veřejnost se stanoviskem Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. K těm otázkám, se kterými se obracíme na pana ministra Jurečku, si myslím, že si zaslouží otázka na pana ministra financí Babiše, z jakého důvodu obelhal veřejnost i Poslaneckou sněmovnu v otázce stanoviska Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Jaký k tomu měl motiv. Proč takhle veřejně lhal.
Nyní s faktickou poznámkou znovu pan poslanec Petr Bendl, poté s přednostním právem pan ministr životního prostředí.
To skoro vypadá, že jste se domluvili a že vlastně největší obhájce ministra zemědělství je Miroslav Kalousek.
Prosil bych ostatní kolegy, aby nerušili při projevech ty, kterým bylo uděleno slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.
Pan poslanec Volný svou přihlášku stahuje, tudíž prosím k mikrofonu pana poslance Bendla a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.
Víte, nepřispívejme k tomu mlžení. Ale nepřispívejme k tomu přilévání do ohně o tom...
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě znám problematiku kurzarbeitu, diskuse o ní, a jak je uplatněna v Německu. To bych těžko mohl být předsedou hospodářského výboru, kdybych se této problematice nevěnoval. Na druhé straně konstatuji, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny a zatím zákony přijímá Poslanecká sněmovna, a ne semináře a další shromáždění občanů. Tuto možnost jsme neměli. Já neříkám, že kurzarbeit zamítneme, jenom říkám, že budeme hovořit o jeho parametrech a řádně ho projednáme na půdě Poslanecké sněmovny. Zatím se tak nestalo.
Říkal: To tady přece, to byl standardní proces. A když se na tom shodla tripartita, tak se to dostalo do výboru, který předsedá. Ale takhle to nechodí, pane zpravodaji. Já nemluvím o kurzarbeitu. Protože se tohle nestalo a prošlo to jenom výborem pro sociální politiku, to znamená, nikdo se nezabýval rozpočtovými dopady, nikdo se nezabýval zátěží, nikdo se nezabýval změnou podnikatelského prostředí, protože to znamená změnu podnikatelského prostředí, tak se domnívám, že když to nevrátíme do druhého čtení a tyhle dva výbory to neprojednají, tak kdo tohle nechce, tak rezignuje na práci, kterou je povinen udělat. My jsme povinni tohle udělat, tohle jsme prostě zanedbali. Tak to tam vraťme zpátky, projednejme to a můžeme to tady mít na příští schůzi.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
A její cíl je jednoduchý. Ukázat, že všechny jiné vlády včetně té, která současně vládne, nejsou schopny řešit krizi, do které Českou republiku ODS a TOP 09 dostala. A přivedla ji do hlubší krize než v okolních státech. Proto také přispívá bohužel část amatérismu současné vládní koalice. V tomhle ohledu jsem přesvědčen, že jenom trpíme tím, že někteří neodvádějí řádně svou práci. Jako plénum Poslanecké sněmovny. Protože toto téma je projednané nikoliv jenom v tripartitě, toto téma se diskutuje skutečně deset let. Já jsem zásadním odpůrcem toho, aby jakákoli vláda prodlužovala krizi, která postihuje české občany! Proto si myslím, že ti, kteří dnes říkají, že by si to rádi projednali ve výboru, aby se zamysleli nad svou prací jako předsedové výborů!
Každý přece ví, že jsme malá otevřená ekonomika. Takže já nevím. Jestliže někdo zařezává poměrně zásadní věc do zase tržních vztahů fungování společností... Tak prostě přeci tohle mají právo to projednávat. A jenom vidím, že jste skutečně taková opozice.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek a pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.
Tak ještě jednou. My jsme k něčemu tlačeni, že to musíme teď hned. A jestliže se k tomu vyjádřil předseda hospodářského výboru, že by to tedy chtěl projednat - neznám, nevím, netuším, jak se, ale vím, že se hlásí s faktickou poznámkou předseda rozpočtového výboru, i když netuším, jak se chce vyjádřit. A nemusí to vůbec být chyba. Jen chceme pečlivě odvést svoji práci a udělat to, co je naší povinností.
Diskuse o tom, jestli se to má platit z rozpočtu, nebo ne, mi připadá irelevantní. Jestliže tuto službu stát poskytuje, tak se k ní musí nějak vyjádřit. To je věc, kterou potom nějakým způsobem bude vykonávat ČTÚ.
Děkuji panu poslanci Pilnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Stanjura.
Já tentokrát musím nesouhlasit s panem kolegou Pilným, a to z následujícího důvodu. Ale my už dneska víme, že do této situace se dostaneme. A já proto říkám, nechť předkladatel, tudíž ministerstvo, ten zákon připraví pořádně.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Možná že bude poprvé výjimka. Protože obce a města doplácejí na výkon státní správy. Druhý příklad: kusové zásilky v železniční nákladní dopravě, které dělá jenom ČD Cargo, protože jsou ekonomicky nevýhodné. Nemůžeme je dotovat. Nedovolují to pravidla hospodářské soutěže. A je to státní podnik. Když to stát chce, tak ať to zaplatí. Když tak vždycky.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
No ale to také je evidentní, že řešit to jenom regulací počtu poboček prostě nejde. To je podle mě druhá věc.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já začnu od konce a vaším prostřednictvím k panu poslanci Zahradníkovi. Neznám starostu, který by chtěl zavřít poštu. Nenašel jsem takového zatím. A je tam spousta dalších podmínek, které stanovuje stát prostřednictvím svého regulátora, nezávislého, a to je Český telekomunikační úřad. Tam je možné se odkázat pouze na vyhlášku ČTÚ. Pošta od roku 2013 čeká na to - od roku 2013 čeká na to, až ten institut, který zavedly minulé vlády, tedy ten kompenzační fond, zafunguje. Od roku 2013 čeká na peníze, zatím je nemá. Podobný kompenzační fond v telekomunikacích naprosto selhal. Jenom bych poprosil kolegy, jestli by mně mohli vysvětli, jaký je rozdíl mezi dotovanou jízdenkou v autobuse, dotovanou jízdenkou ve vlaku a dotovanou známkou na dopis. Já jsem okamžitě požádal generálního ředitele. Jsou to postupně materiály, které jsme vám dávali i v rámci debaty v Poslanecké sněmovně. Projekt Pošta Partner byl také zaslán všem poslancům Parlamentu, alespoň doufám. Ať už to bude obchodník, ať už to bude obec, ať už to bude řetězec, tak se budeme snažit, abychom nemuseli zavírat žádnou z poboček. Záměrem vlády není zavírat pobočky.
Vzpomínáte si všichni. Pak mu zavolal přítel na telefonu a sdělil mu, že to tak úplně není pravda. A pan ministr řekl: No skoro to už je, ale máte pravdu, úplně to ještě není. Ale protože uběhl od té doby nějaký čas, tři nebo čtyři týdny, tak zopakuji tu otázku, pane ministře: V jakém stavu to je dneska? A mnozí opravdu využívají čistá biopaliva. Já tomu nerozumím. Když to zákon umožňuje, proč by to ty dopravní podniky nedělaly? Ušetří nemalé náklady, to je v pořádku. Kdo z nás může, tak také uplatňuje daňové odpočty. Nemáte povinnost, zákon vám dává možnost, ale každý logicky uvažující člověk to udělá, když to zákon připouští. Z toho, co jsem zatím řekl, podle mne nic útočného ani věcného nebylo. Pak je to opravdu duplicitní a ve skutečnosti nebudeme plnit jenom ty závazky, které máme, ale budeme toho plnit mnohem víc. Já chci taky fakta. V jakém jsme stavu? Jakou pozici zastávala a bude zastávat Česká republika? Jaká je to priorita, když začínáme v 17 hodin? Pan ministr mohl odpovídat a my bychom řekli: ano, to nás uspokojilo, to ne, mám doplňující dotaz.
Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji máte slovo k faktické poznámce.
K těm pracovním místům, o kterých hovořil pan předseda Stanjura. Takhle je to tam napsáno. A současně pan ministr Jurečka říká, že k žádnému vyššímu odběru nedojde. Odběr bude takový, jako je dneska, a přinese to 14 tisíc nových pracovních míst. Jistě chápete, pane ministře, že tohle se vysvětluje složitě, nicméně Poslanecká sněmovna si to vysvětlení zaslouží. Buď je špatný váš materiál, anebo nemluvíte pravdu. A žádný jiný důvod než zájem Agrofertu tam není. Pokud je tam ještě nějaký jiný důvod, prosím o jeho sdělení. Na tyto dvě otázky si Sněmovna odpověď zaslouží.
Mám dvě přihlášky do rozpravy.
Budu stručný. Velmi vítám a děkuji panu ministrovi za to, že pak následně v jeho odpovědi jsem se dozvěděl o tom, že je připraven o této věci jednat, že ve výborech a ve druhém čtení podnikneme odbornou diskusi o tom a že se nebrání podobnému návrhu a jeho přijetí. Děkuji za to, pane ministře. To je jedna věc. Prosím, a to se týká nejenom pana ministra zemědělství, ale celé vlády: Proč projednáváme jeden bod třikrát? Proč zaplevelujeme jako zákonodárci právní řád neustálými novelami, na které se podniky musí připravovat? Mohl bych se opravdu zdvořile zeptat pana ministra či kohokoliv z vlády, zejména z Legislativní rady vlády, proč nešlo tu věc poslat v jednom návrhu, respektive při projednávání ty návrhy sloučit?
Požádám kolegu Bendla ještě o strpení. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Faltýnek.
Tak jsem chtěl paní ministryni doporučit, aby se podívala na spektrum a strukturu firem, které třeba v Německu kurzarbeit čerpají. Chtěl jsem malou poznámku k panu poslanci Kováčikovi, který se ohradil, že oni jsou opoziční strana. Vy jste prostě přirozeným partnerem agrosocialistické vlády. A já vám to nevyčítám, protože prostě agrosocialistická vláda plní vaše ambice po rehabilitaci, částečně i po revanši.
Dobré dopoledne. Nicméně kurzarbeit jako nástroj zmiňovaný nebyl. Myslím, že ty důvody tady zazněly dostatečně. Firmy, zaměstnanci, odbory jsou schopni v kritických situacích si často poradit efektivněji než tak, jak to nabízí stát, navíc za podmínek, které jsou rovné.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného, připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem původně chtěl pro tento zákon hlasovat.
Děkuji.
Víte, jak to funguje v reálu? A to vím z vlastní zkušenosti jako lékař.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Připraví se pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera a pan poslanec Bendl, všichni s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já budu velmi stručný. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené a zavádí se sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění individuálních firem - a o tom se tady bavíme - a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha trhu. Finanční podpora, kterou stát vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje tento typ podpory finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně včasného hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám to umožňuje přečkat krizové období bez toho, aby ztratily kvalifikované pracovníky.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Protože pravidla, jednací řád, hovoří jasně, co je přípustné v rozpravě ve třetím čtení. Víte, opozičnost není v tom, že se odmítá a priori úplně všechno, ostatně ani vy tak nepostupujete. KSČM hlasuje pro to, co je rozumné, KSČM hlasuje pro to, co je pro lidi nebo co není proti lidem!
Možná někteří ano. A pokud máte informace, když jste schopen takhle suverénně tady s tímto tvrzením vystoupit, tak plňte svoji občanskou povinnost, nahlaste to těm, kteří to mohou zkontrolovat, a tento nešvar bude vymýcen. Nebylo to součástí vládního návrhu, to, co my tady kritizujeme. Přesto si myslím, že je rozumné to vrátit, debatovat o tom nadále, protože to akutně nepotřebujeme. Tak to nemusíme dneska lámat přes koleno, když nejste schopni odpovědět, jak se budou vybírat ty firmy, které na tu podporu dosáhnou, a jak ne. Kromě toho, že moudrá vláda to posoudí. A to já si myslím, že není správný princip.
Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Bendl.
To je první pochybná záležitost. Druhá věc. Mluvíme o horizontu dalších nejbližších tří let a v tom se poštovní trh radikálně změní. Toho samozřejmě budou využívat jak státní a veřejné orgány. Je pravda, že v zákoně je stanovena maximální částka, která má být nějakým způsobem limitovaná. Vytváří to obrovský tlak na její financování. Stejně tak si vyžádáme zprávu od Českého telekomunikačního úřadu, jakým způsobem hodlá řešit financování této univerzální služby, jak bude postupovat, podle jakých pravidel, abychom věděli, na čem jsme.
Děkuji panu poslanci Pilnému za jeho vystoupení. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, o kompenzačním fondu tady bylo řečeno dost. To v tomto zákoně vůbec není, nikdo to neřeší. Já si myslím, že ano, je skutečně velké jednání v tomto duchu o tom, jak naše pošta bude vypadat. Není tam o tom zmínka.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody politického grémia, které ještě probíhá, ukončuji dnešní jednací den.
Milé poslankyně, vážení poslanci, kromě toho, že jsem poslanec, jsem i farmářem neboli člověkem fakticky podnikajícím v zemědělství a potravinářství. Zdůrazňuji, že nejsem jakýmkoli způsobem spojen s žádnou firmou ze skupiny Agrofert ani s jinou podnikající firmou zabývající se biopalivy. Ani řepku cíleně nepěstuji, a proto věřím, že můj pohled na věc budete brát jako nestranný, čistě a jen pragmatický. Řepku nepěstuji proto, že se zabývám cíleně živočišnou výrobou a výrobou mléčných regionálních potravin, tedy lidově řečeno chovám krávy a mléčný skot. Objevili se podnikatelé, kteří do tohoto oboru naprosto racionálně zainvestovali své peníze, svůj kapitál, a vytvořila se nová pracovní místa, stejně jako i jinde, především v sousedním Německu. Zdůrazňuji trochu více, protože plocha se zásadně - zdůrazňuji zásadně - nezvýšila.